Hlasování číslo 342, přihlášeno 99 poslanců, pro 99, proti žádný.
Dobré odpoledne, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Rozumím.
Nechápu, proč tento pozměňovací návrh neprošel. Paní vládní zmocněnkyně tady ve druhém čtení říkala, že by to podpořila, nakonec to nezískalo podporu vlastně téměř nikoho na garančním výboru. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já jsem shrnul nejprve, co se tam z našeho pohledu povedlo. To nebyl vlastně jejich úkol, to je úkol vlády. Jak už jsem říkal v úvodu, ale já to ještě raději zopakuji, Pirátská strana nechce zavádět nějakou neomezenou anarchii na internetu.
Je tomu tak.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k obsahu a cílům návrhu zákona jsem se opakovaně již vyjádřila, dnes bych tedy chtěla zdůraznit nutnost přijetí opravdu funkční verze kurzarbeitu, který pomůže desetitisícům podnikům a firmám a stovkám tisíc zaměstnanců, a to ochrání je před krachem nebo výpovědí. Asi nemusím zmiňovat, že ta velmi rychle v březnu sešitá kurzarbeitová forma, program Antivirus, výborně zafungovala. Díky Antiviru máme stále nejméně nezaměstnaných v celé Evropské unii, nicméně nízká nezaměstnanost není samozřejmostí. Predikce, které máme na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jsou neradostné a pevně doufám, že nikdy nenastanou. Ještě jednou zdůrazním, že klíčové principy, které musí kurzarbeit splňovat, jsou jistota pro podniky, zaměstnance, rychlost pomoci - padlo to tady za poslední rok asi milionkrát: kdo rychle dává, dvakrát dává - musí to být transparentní podmínky podpory, to znamená, objektivní a předem známá kritéria pro získání příspěvku. Všechna tato kritéria splňuje pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka. Je to v podstatě jen zkopírovaný Antivirus se spoustou chyb. Kromě tripartity a Ministerstva práce a sociálních věcí také úřady práce upozorňují na pozměňovací návrh paní poslankyně Aulické a Pastuchové a upozorňují na to, že nebude v praxi realizovatelný. Rozdíl mezi oběma návrhy je v tom, jak rychle a efektivně může kurzarbeit podnikům pomáhat, tedy zda se na něj budou moci spolehnout a zda jim uleví od dodatečných mzdových nákladů. Dostaňme se tedy k první fázi, a to je spuštění kurzarbeitu. Kurzarbeit spouští vláda, ta nastavuje podmínky pro danou krizi. To je potřeba mít také na paměti, že zákon nastavuje pouze -
Paní ministryně, já vás přeruším a požádám kolegy v sále o větší klid. Myslím si, že nám tady roste hladina hluku a že by bylo dobré zachovat to přiměřeně tak, abychom se slyšeli.
Děkuji, pane předsedající. To znamená, je ještě potřeba jednou zdůraznit, že zákon nastavuje pouze rámcové podmínky a ty konkrétní, které jsou reakcí na danou povahu krize, nastavuje vláda jako taková. Hrozí tak, že podmínky kurzarbeitu vyhlášené pro danou krizi nebudou v praxi dostatečné a kurzarbeit se mine účinkem. Stát vyplatí podnikům v důsledku tohoto podporu nedostatečně a lidé přijdou o práci. Na jedné straně odbory, na druhé straně zaměstnavatelé.
On je zřízený, ale nefunguje. Podle mě to nejde proti smyslu, naopak. My chceme, aby se ten orgán naplnil, aby začal fungovat. Věříme, že by to zase zvýšilo důvěru i veřejnosti ve Vojenské zpravodajství, pokud by se ten orgán podařilo naplnit. Budeme rádi, a já mám důvěru v její členy a v jejího předsedu kolegu Víta Rakušana. Vím, že můj projev byl delší, nicméně leží to tady tři roky.
Děkuji panu poslanci Kopřivovi.
Je to jednoduché: máme tu nějaký orgán, nějak ho předpokládá vláda, určitě jsou tu věci, které by měl řešit, a není obsazen. Ty podmínky jsou samozřejmě vždycky minimální. Bude tam, až pokud bude takový člověk vybrán, pokud třeba nebude žádný jiný uchazeč. A já samozřejmě chápu, že když je situace vyhrocená, když je to aktivní, tak je to problematické. Když vám nikdo včas neřekne: Hele, tohle už asi není dobré, tak pak třeba uděláte spíš chybu. Jsou to parametrické změny, upřesnění drobností. A úplně nechápu takovou sílu nepodpory pro tyto pozměňovací návrhy.
Nyní pan poslanec Leo Luzar, který je zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Ano, vidím další přihlášku kolegy Staňka.
A zrovna Vojenské zpravodajství se rozhodlo jít touto cestou a zákonem si zařídit možnost černých krabiček umístěných na síti a monitorování. Ale budiž, byli první a přišli s touto myšlenkou.
To znamená, že má pomáhat i při jiných než hospodářských krizích. Druhá fáze: zařazení podniků do kurzarbeitu. Po spuštění kurzarbeitu vládou bude úřad práce rozhodovat o zařazení jednotlivých podniků právě do tohoto podpůrného režimu. To je velmi důležité. U pozměňovacího návrhu paní poslankyně Aulické má o zařazení podniku do kurzarbeitu rozhodovat úředník úřadu práce. Rozhodnutí úředníků se navíc mohou lišit případ od případu nebo kraj od kraje - logicky, máme 14 krajských úřadů. Ten má platit pro všechny stejně, má být předvídatelný, konzistentní a transparentní. Pomocí úředníků úřadu práce při rozhodování má podle pozměňovacího návrhu paní poslankyně Aulické poradní sbor úřadu práce. To je ale teorie. Poradní sbory úřadů práce se scházejí přibližně dvakrát ročně. Nelze je donutit, aby se scházely častěji. A pokud ano, tak nechci hodnotit kvalitu takovéhoto rozhodovacího procesu. Podmínka projednání pomoci poradními sbory úřadů práce je dle poslaneckého návrhu paní poslankyně Aulické i z pohledu podporovaných firem neakceptovatelná. Pokud má projednání pomoci konkrétním podnikům dávat smysl, pak musí mít poradní sbory o těchto podnicích detailní informace, tedy o jejich účetnictví, počtu zaměstnanců, ekonomickém výhledu, ale také o odměňování těchto zaměstnanců. V poradních sborech úřadů práce ale běžně sedí i zástupci zaměstnavatelů, tedy často konkurence těch, o kterých, o jejichž ekonomickém přežití se bude rozhodovat. Podnik, který by žádal podle pozměňovacího návrhu paní poslankyně Aulické o podporu, by tak vyzradil citlivé údaje svým konkurentům. I zde jsou mezi oběma hlavními návrhy obrovské rozdíly. Pozměňovací návrh poslankyně Aulické bude při některých typech krize nepoužitelný. Umožňuje podpořit jakéhokoliv zaměstnance jen v případě, že v daném měsíci pracoval 20 až 80 % pracovní doby. Rozsah překážek je totiž posuzován za každého jednotlivého zaměstnance. Kurzarbeit tak nepůjde použít při živelních katastrofách nebo i při zdravotních krizích jako současná epidemie. U kurzarbeitu podle pozměňovacího návrhu pana poslance Sklenáka již ne. Ale ani pak nemá podnik vyhráno. Bavíme se o návrhu paní poslankyně Aulické. Asi nemusím zdůrazňovat, že to byla největší slabina anebo je nejvíce kritizovaná část programu Antivirus. Pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka mnohem lépe chápe potřeby podniků a funguje opačně. Nejdříve podpora podniku od úřadu práce, a není pak pro firmy nutné zajistit si cash flow. Mohla bych ještě pokračovat, je toho skutečně mnoho. Proto vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, velmi prosím o rychlé a uvážené rozhodnutí v návrhu tohoto zákona.
Opravdu to ruší. Děkuji. Upozorním, že v 13.30 vás přeruším. Prosím, máte slovo.
Prosím, máte slovo. Někdo další do podrobné rozpravy? Zájem nevidím, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.
Tento zákon říká něco jiného. A to všechno bez kontroly, jakékoliv kontroly nákladů. Opak je pravdou! Prý ho má vybrat vláda. Bez ohledu na rozpočtová pravidla. Pochopitelně bez dopadu na státní rozpočet. Já rozumím kolegům z koalice SPOLU, že to je jejich vlajková loď, ale ta vlajková loď má strašně děravé dno. Z tohoto důvodu navrhuji zamítnutí návrhu zákona v prvním čtení.
Ano, mám poznamenáno.
Takže podle nás je naprosto nutné přijmout nějaký legislativní rámec pro odškodňování podnikatelů. Myslíme si, že k tomu může sloužit pandemický zákon. Myslíme si, že konkrétně pro tuto oblast může tento tisk posloužit jako nosič. Jsou tam i jiná legislativní řešení, ale je prostě potřeba nestrkat hlavu do písku a vyřešit to, protože hrozí skutečně velké zahlcení soudů skrz žaloby na náhradu škody.
Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající, ještě jednou dobrý den, kolegyně a kolegové. Pan ministr tady řekl, že aby byla pomoc účinná, musí být rychlá, jednoduchá, a já doplním, musí být zejména dostatečná. A máte opravdu v tomto sále. Protože stávající podpora, až na výjimky, není rychlá, není dostatečná, natož aby byla jednoduchá. U té jednoduchosti - až na výjimky - u té jednoduchosti je výjimkou kompenzační bonus. Vláda najela na metodu, že čím více programů, tím lépe. Ale tak tomu není. Množství programů automaticky neznamená, že vše pokryjí. Naopak v tomto systému se na spoustu firem zapomnělo a na spoustu sektorů se zapomnělo. Pan zpravodaj tady přirovnal ten zákon k lodi, která nevyjede z přístavu.
Je to určitě spravedlivější systém, než jaký navrhujete vy.
Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
Jenom velmi krátce.
Pane ministře, přece nelze u fixních nákladů argumentovat tím, že někdo hospodaří úsporněji a někdo méně. To byste mohl poradit tomu provozovateli v Praze, ať šetří a odstěhuje se někam na venkov. Pane předsedající, jsou to asi dvě tři sekundy, které jsem přesáhl.
Tak prosím, ale přihlaste se znova.
Děkuji, pane předsedající. Já chci také zareagovat na slova pana ministra. V tom množství programů se spousta firem ztratila, hlavně ty sekundárně ovlivněné.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je podle nás velmi vážný problém, který je potřeba urychleně řešit. Takže upozorňuji na tento problém.
Nyní na faktickou poznámku pan ministr Karel Havlíček.
Bude to velmi rychlé. Právě pro to, co zde kolegové říkali, se snažíme zaměřit na jasně definované náklady, náklady na lidi, komplet zaplaceno, férové náklady na nájemné, zaplaceno. Může z toho zaplatit například splátku hypotéky, leasing nebo cokoli dalšího.
Zákona, který ve světle toho, že vláda od příchodu pandemie uvolnila jen na přímé pomoci už více než 200 miliard korun, už na první pohled působí trochu jako pokus o vlamování se do otevřených dveří. Cituji z předloženého materiálu: "Dopad návrhu zákona na státní rozpočet bude negativní a konkrétní výši lze obtížně predikovat." To je, myslím si, velmi příznačná ukázka toho, jak je tento návrh dotažený a jak bere v potaz celkový dopad na naši ekonomiku a vše, co se od ní odvíjí. Odškodňovací zákon navrhuje plošnou náhradu fixních nákladů firem. Domnívám se, že současný model individuálních náhrad je ale nejen mnohem udržitelnějším, ale hlavně vhodnějším nástrojem pomoci. A dovolím si vysvětlit proč. Nehodláme rezignovat na propojení pomoci se skutečnou situací konkrétních podnikatelů a firem. Nehodláme rezignovat na minimalizaci rizika neoprávněného vylákání finančních prostředků ze státního rozpočtu. To všechno musíme vzít v potaz. Navrhovaná úprava nebere v úvahu příčinnou souvislost mezi mimořádným opatřením a rozsahem vzniklé újmy. To by přitom měla být základní podmínka pro pravidla pro poskytování státní pomoci z veřejných rozpočtů. Pomoc by tak nebyla spravedlivá a nebyla v mnohých případech ani účelná a to je něco, s čím já rozhodně jako ministryně financí nemohu souhlasit. Návrh dále obsahuje řadu podstatných legislativních nedostatků. Nebo dále: Návrh vůbec nezohledňuje, zda u toho kterého podnikatele už došlo ke kompenzaci jiným způsobem. Ano, zcela zde chybí snaha předcházet překrývání a duplicitám podpor již poskytnutých s těmi, které by poskytnuty být podle odškodňovacího zákona měly. To opět představuje riziko neúčelného vynakládání prostředků státního rozpočtu. Předloha navrhuje 100 % kompenzací fixních nákladů těm, kterých se týká zákaz podnikatelské činnosti, a 50 % kompenzací těm, kterým musela být podnikatelská činnost omezena. Zcela zde chybí elementární snaha zohlednit, zda smluvní povinnost podnikatele hradit kompenzované náklady vzniká před příchodem pandemie, nebo až poté. Zákon by tak i zde skýtal velký potenciál pro zneužití, protože by umožnil účelové uzavírání smluv či navyšování v nich obsažených úhrad, a to právě jen za účelem získání příslušné kompenzace. Další zajímavostí je, že nárok na kompenzaci by vznikal tam, kdo má status podnikatele v dané době, přičemž už nijak nepožaduje, aby se jednalo o osobu s jakoukoliv, byť minimální podnikatelskou historií z dob před vypuknutím mimořádné situace. Opět by tedy nic nebránilo účelovému zahajování podnikatelské činnosti v oborech, které byly postiženy zákazem či omezením. Přestože určujícím kritériem pro vyměřování finanční pomoci mají být fixní náklady, z návrhu nelze přesně vyčíst, na základě jakých kritérií by se tyto fixní náklady měly stanovit. Již sama definice fixních nákladů je nejen velmi široká co do druhu nákladů, které by měly být hrazeny, ale současně neobsahuje ani celkový maximální strop tohoto hrazení. A nepožaduje ani to, aby například smluvní povinnost podnikatele tyto náklady hradit byla založena ještě před vznikem mimořádné situace. Dovolte mi tedy prosím i malou sondu do detailů. Neřeší ovšem, zda se těmito fixními náklady rozumí náklady skutečné, nebo zálohy na tyto platby. Pokud by mělo jít o náklady skutečné, ty jsou obvykle známy s určitým zpožděním po skončení zúčtovacího období. To ovšem nekoresponduje s lhůtou pro podání žádosti a povinnosti při jejich podání přiložit i seznam fixních nákladů. Navíc bude velmi problematické stanovit, jaká část těchto výdajů se vztahuje k době, kdy platila mimořádná opatření. Kompenzace fixních nákladů by se tedy poskytovala v neodůvodněném rozsahu.
Závěrem mi ještě dovolte jednu věc, jednu takovou osobní. Ráda bych vám popřála v tomto stále ještě novém roce dostatek zdraví, síly, odhodlání a hojnost požehnaných moudrých rozhodnutí. Děkuji vám za pozornost.
Jsem rád, že se podařilo dospět k nějakému řešení, podařilo se to protáhnout legislativním procesem. Dnes to můžeme finálně schválit. Z tohoto důvodu na vás velmi apeluji, podpořte prosím senátní verzi tohoto tisku. Každopádně my podpoříme i tu poslaneckou, pokud by ta senátní neprošla. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, paní ministryně, paní senátorko, kolegyně, kolegové. Není malá, je to pro ně velmi důležité.
Děkuji. Paní poslankyně Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já vás požádala o podporu senátní vratky. Má to dva důvody. Samozřejmě že si obce mohou půjčit a kraje také. Pevně věřím, že paní ministryně ještě zváží podporu tohoto návrhu. Je zajímavé, že ještě minulý týden označila tento návrh za absolutně nevhodný a neslušný. A jsem moc ráda, že paní ministryně se v tomto okamžiku stává také lobbistkou za obce a kraje tak, jak mě označovala velmi opovržlivě, že já jsem ta, která tady lobbuje za obce a kraje.
Kompenzační bonus je osvobozen od všech odvodů z pohledu - ale samozřejmě tady je myšleno to, že není tady prominutí odvodů, tak jak bylo na jaře, protože prostě prominout odvody pro určité segmenty ekonomiky není možné. V té novele nebo v tom novém zákoně, který v pondělí předložím na vládě, a budu navrhovat stav legislativní nouze, sem by to mělo přijít ve čtvrtek podle předběžných dohod, tak samozřejmě počítáme s kompenzacemi. Tak to mně hlava nebere.
Nebývá zvykem, aby předsedající Sněmovny tleskal za výrok, který tady pronesl někdo u pultíku, pane předsedo. Tady nejde o žádné plošné rozdávání peněz. Na tom neměníme ani čárku. Takže to není tak, jak vy to tady říkáte, že to dostanou úplně všichni a plošně jako v první vlně.
No, pane předsedo, to jste si všiml brzo, že já tady občas tleskám. Naposledy jsem tleskal, když odcházel pan kolega Kalousek, například. Nyní tedy přistoupíme k hlasování podle paragrafu...
Ještě jednou a naposledy bych tady ráda vystoupila. Teď na vás tady kamerami hledí spousta podnikatelů, ale i starostů měst, obcí a primátorů a hejtmanů krajů a věří, že v sobě naleznete moudrost, že se vnitřně nebudete pokřivovat a že zkusíte napravit to, co jsme se pokoušeli udělat v Senátu. O to vás velice žádám i jako dlouholetá starostka malé obce. Vím, o čem mluvím, a rozumíme argumentům paní ministryně. Možná, kdybych byla na jejím místě, nechovala bych se stejně, protože strážce státního pokladu, státní kasy, není jednoduchý úkol a těch natažených rukou je hodně. Takže ještě jednou, moc se přimlouvám za vás za všechny, abyste senátní vratku podpořili.
Kdo je pro senátní verzi? Konstatuji, že jsme návrh zákona v této podobě nepřijali. Přihlášeno je 156 poslanců, pro 156, proti nikdo. Já konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.
Já jsem nechtěl vstupovat do probíhajícího hlasování, abych ten proces nebořil, ale přesto se vrátím k tomu, jakým způsobem jste před několika minutami tu schůzi řídil. Chtěl bych vás poprosit, abyste postupoval v souladu s jednacím řádem.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Máme před sebou zákon ve třetím čtení, budeme rozhodovat o vážných věcech. Prosím tedy, aby tady byla dostatečně důstojná atmosféra pro projednávání. Děkuji.
Dobrý den, kolegyně, kolegové.
Děkuji panu předsedovi vlády za toto sdělení. Je to věcí vlády, kdo je pověřen obhajovat vládní návrh zákona.